O tom tady dneska už padlo hodně a určitě ještě hodně padne. Budu tomu rozumět z pohledu udržení si vlastních pozic, ale jako volič já bych tomu tedy nerozuměl.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Četl jsem si zajímavé články v novinách o tom, s kým se scházeli a podobně. Je to teprve osm měsíců, co se naše vláda chopila svých povinností, a myslím si, že je naprosto objektivní, když řeknu, že nejsme a nebyli jsme v lehké situaci. A samozřejmě, součástí toho je pomáhat konkrétně Ukrajině a pomáhat konkrétním lidem, a samozřejmě i pomáhat uprchlíkům, kteří utečou z rozbombardovaných měst. A také platí, že jsme převzali vládu po trestně stíhaném premiérovi. To je ten soud, který bude za pár dnů, a dnes se nás tedy snaží naprosto uměle ponížit, pravděpodobně ponížit v jeho očích a v očích vašich voličů, uměle vyvolaným jednáním o nedůvěře vládě. A jaké jsou tedy pozůstatky? Na jakých základech mohla naše vláda za těch osm měsíců stavět? Tak nás to nechte napravit, protože v současné situaci, a ta situace k energiím a k válce tady zaznívá, to opravdu není jednoduchý úkol. Tak tady máme výsledek. Je 1. září, po dvou měsících, dlouho jste to tedy v uvozovkách nevydrželi. Podle mě si to číslo musel vycucat někde z prstu, protože nevím opravdu, nebo neumí počítat, nebo počítal tak, aby došel schválně k nějakému nízkému číslu. Samozřejmě pokračuje humanitární pomoc. Myslím si, že každý člověk, který má rozum a srdce, rozumí tomu, že je potřeba pomoci lidem, kteří přijdou o domovy, o střechu nad hlavou, kteří mají třeba nějaké zranění. Řešíme úplně základní elementární věci, že lidé třeba nemají ani jídlo. To opravdu není co závidět, pokud někudy projde válka. Na tom se česká vláda podílí, hrdě se k tomu hlásíme a není to něco, za co bychom se měli stydět.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Nevidím pana profesora Raise, omlouvám se... Ale mohu vás ujistit o tom, že většinu těch podnětů, které tam byly řešeny, zapracováváme do té novely, ale všichni víme, že velká novela zákona není ze dne na den, a my to chceme opravdu velmi dobře prodiskutovat se všemi těmi aktéry toho systému, kterých je opravdu celá řada. Takže je pracovní skupina, máme základní teze, píšeme již ten zákon, ale není to opravdu tak, že by bylo možné to během několika týdnů přinést. Co se týče doktorandů, tak ano, s Ministerstvem školství je to před finalizací, tento vysokoškolský zákon, jak jste říkal. Ano, a součástí je zlepšení podmínek pro doktorandy.
Děkuji za dodržení času. A nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Bartoš. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo. A já to respektuji, opozice má na to plné právo, vždycky to respektovat budu. To je legitimní součást demokratického systému, a pokud to probíhá skutečně tak, jak jsem teď popsal, tak já jsem byl za to rád a byl bych rád, kdyby se tak dělo. Že jsou to zájmy lidí, které tímto jednáním sledujeme. Přitom když se podívám na minulé volební období, tak v praxi, kdy byla argumentace věcná, kdy dostali prostor všichni, co chtěli vystoupit, tak na hlasování o důvěře, respektive nedůvěře vládě stačil vždycky maximálně jeden den. Takže na mě to spíš působí dojmem, že se tady znovu upřednostnila jakási touha po mediálních výstupech před tou reálnou prací pro občany, kterou se i někteří vystupující zde z řad opozice často zaklínají. A já bych si přál, aby to bylo jinak. Aby když se tedy střetneme v nějakém názorovém sporu, tak aby to byla věcná diskuse, vedla ke společnému cíli a aby opozice myslela vážně ten zájem o spolupráci na řešení té krize. Aby to bylo, že lidé jsou na prvním místě, což se objevuje i někde na billboardech, aby prostě v tu těžkou chvíli nešlo o politikaření nebo o ten fakt, že máme za rohem komunální a senátní volby. Takže místo toho teď tady budeme ještě pravděpodobně ten zítřek poslouchat vystoupení, jak jsem zmínil, na což samozřejmě máte právo, a pak tedy přijde k onomu hlasování. On se blíží ten termín soudu pana poslance Babiše. Nedávno se ukázalo, že ve Francii se vyšetřují jeho možné daňové úniky, praní špinavých peněz. Takže já je chápu, že čím více mediálního humbuku je, tím se to lépe daří překrýt. Docela mě překvapilo, že v některých titulcích se to objevilo, že to jako je za to předchozí období, za ten rok 2021, v některých médiích se to neobjevilo, takže to hodnocení NKÚ vypadalo, že hovoří o této vládě. Nedělal jsem si analýzu, která média to jak pokrývala. Já bych to shrnul ve třech bodech, tu zprávu NKÚ a ty body jsou následující. Což tedy vystihovalo tu realitu zcela přesně. Takže v tomhle stavu jsme jako nová vláda zdědili Českou republiku a v těchto podmínkách jsme začali řešit tu stávající krizi i tu nově vzniklou krizi, která byla způsobena Putinovou agresí na Ukrajině. Jenom konstatuji, jaká byla výchozí situace této vlády. Pan poslanec Babiš tady několikrát zmínil Piráty, tak já jenom budu mluvit v tuto chvíli za Piráty. To, že ta situace bude obtížná, čemuž svědčil ten vývoj ještě před volbami, a pak vlastně tím, když jsme čekali jako vláda, než tedy budeme mít možnost ty věci začít řešit z exekutivy. Šli jsme do toho koaličního projektu, účastníme se s ním, spravujeme zemi v nelehké situaci a zároveň pracujeme na realizaci vládního programu, kde jsou promítnuty priority nás, dalších koaličních partnerů. Nebo jdu svoje chyby odčinit prací. Asi máme oba velmi odlišný přístup k morálce a svědomí, takže neočekávám, že by něco takového udělal. Ostatně i dnes zde vystoupil a pak někam odjel. Já s opozicí souhlasím v jedné věci. Ta situace teď je vážná, věc je kritická, řešení bude náročné. Možná bychom se spíše měli sejít na nějakých pracovních setkáních. Jak se ukázalo, sliby, chyby. Je to tedy další slib, který nebyl dodržen. Ta krize má takový potenciál, který není úplně pozitivní. Má potenciál lidi spíše vzdálit, což se vesele děje za podpory výroků a rozeštvávání obou stran opozice ve vztahu k demokracii, spíše ji oslabit než posílit a celkově vychýlit způsob života a svět kolem nás způsobem, jakým jsme si to nikdy nepřáli. Já si myslím, že takto k tomu musíme přistupovat, že ta rizika nejen ekonomická, ale i ta, která jsem zmínil, jsou velká a musíme jim zabránit. Ostatně jako vláda jsme už udělali řadu kroků pro zlepšení a stabilizaci situace, nejen způsobené válkou na Ukrajině, ale i ve faktické pomoci lidem a řada dalších věcí se připravuje. Budu letem světem, protože ta agenda je poměrně obsáhlá, vypíchnu ty nejdůležitější věci. My jsme přebírali digitalizaci v České republice ve formě, která je značně roztříštěná, nekoordinovaná a vzhledem k tomu neukotvení je v jakémsi nesystematickém stavu, který je velmi těžké řešit. Ty připravené strategie - a my jsme se jako opozice vyjadřovali, a ne kriticky, ke koncepci Digitální Česko, ale s obavou, že ty cíle, které si stanovuje, nebudou realizovány, protože na to není aparát, nefunguje kooperace mezi ministerstvy a je velmi těžké zejména ty věci, které mají přesah mezi třeba agendu financí a MPSV, v tomto stavu dodávat. Co jsme udělali: snaha o rychlou orientaci v systému, zmapování skutečného stavu, zacílení na vybrané části, které mají významný dopad zejména na občany, které jsou rozděleny na oblasti podle jednotlivých cílů a které jdou zavést v relativně krátké době. Já bych tedy teď konkrétně, co se již děje a co je připraveno, a konkrétní kroky. Směrem k občanům. Co to má udělat? Snadnější komunikace se státem. To řešení je připravené, zajišťujeme jeho financování, které by nemělo být závratné oproti jiným projektům, maximálně nižší desítky milionů. I na evropské úrovni i na domácí úrovni se připravují eDoklady a ePeněženka, zrušení povinnosti nosit u sebe doklady. A pracujeme na Katalogu služeb. Dokončení realizace předpokládá právo občana na digitální službu. To je právě to, že úřady sdílí data, která mají, která jim občané poskytnou. Poměrně zásadní věc, a já si pamatuji svoje první vystoupení ve věci digitalizace, byla otázka transparentního státu, a to zejména s ohledem na to, kolik stojí digitalizace a jaké úspory přináší. A hlavně by měly mít své metriky. To znamená, že digitalizace je investice, odebírá práci a šetří peníze. My jsme spustili sběr metrik, transparentní financování chceme spustit v roce 2024, kdy už by to bylo veřejně sledovatelné. Ale co si myslím, že je zcela zásadní, sjednotit vykazování těch nákladů v IT. Protože já nevím, o čem všem se říká, že to je černá díra, kam ty věci dáte, ono se něco stane, je úplně jedno, kolik do toho investujete. V oblasti eGovernmentu - jednotný design a domény. Je zde připravený design pro státní weby, některé instituce ho implementovaly. Co to znamená? Že existuje jednotná identita pro státní správu, je poznat, že jste na webu státu, najdete přibližně ty podobné služby pod stejnými tlačítky, není to každý pes jiná ves, informace jsou dostupné, přívětivé. Kontrola kvality - naprosto zásadní věc, která se neděje ve všech oblastech. My jsme upravili kompetence hlavního architekta při schvalování projektů, které budou nejen na začátku, kdy ten projekt je schválen, že se jde realizovat, ale je to průběžné, je to ke konci realizace, před zahájením provozu. Sice hezká, sice drahá se spoustou funkcionalit navíc, ale z pohledu uživatelů naprosto nepoužitelná, nebo použitelná velmi těžce. Důležitá je horizontální spolupráce mezi jednotlivými resorty, protože spousta věcí, které se využívají na těch portálech, jsou stejné služby, stejné sdílené, ale nejsou sjednocené. Takže využití je věc ta druhá. My jsme rozdělili celou tu koncepci vzdělávání do tří oblastí, kde už jsou stanoveny jednotlivé cíle, ty věci se dějí. V Národním plánu obnovy jsou peníze pro vznik tematických oborů či celých oborů na univerzitách. Myslím si, že to je zcela zásadní, pokrýt to od toho základního vzdělání až po univerzity. V praxi se to příliš neosvědčuje. Tam využíváme zapojení zahraničních programů nestátního sektoru od OECD.
Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci. Toto je vláda národní katastrofy. Toto je vláda, která ve svém programovém prohlášení slibovala, že bude vládou změny, změny pro budoucnost. S vaší vládou, pane premiére, naše země nemá žádnou budoucnost. Fialova vláda už napáchala nenapravitelné škody, selhala na plné čáře. Tragicky podcenila celou situaci, když ještě v březnu, na začátku krize, měla možnost vybrat zatáčku. Neudělala na rozdíl od drtivé většiny evropských vlád vůbec nic, jen seděla, čekala a v klidu pozorovala, jak se roztáčí inflační spirála, jak raketově rostou ceny energií i potravin, jak lidem mizí celoživotní úspory doslova před očima a jak občané chudnou. Kvůli neschopnosti a bezradnosti Fialovy vlády se dneska už nebavíme o tom, jestli se vyhneme nárazu do zdi, ale jak moc tvrdý ten náraz bude. Lidé nezvládají platit za energie, některé firmy a podniky to už zabalily, a to nás zima ještě teprve čeká. Už vám, pane premiére, nedůvěřuje 78 % lidí, takže gratuluju, dosáhl jste to na první místo v nedůvěryhodnosti v celé Evropě. V Praze je elektřina dražší než v Londýně, Kodani nebo Berlíně. Jsme průmyslová země a ty firmy to neutáhnou. Poslední ani nebude muset zhasínat, protože už dávno nebude čím svítit. Česká republika čelí bezprecedentní krizi. Vláda má necelý měsíc na to, aby se důkladně připravila na zimu. Přestaňte už konečně vysílat signály, debatovat a schůzovat a začněte konečně něco dělat. Včera už bylo pozdě! Na poplach dnes bijí všichni - občané, živnostníci, malé i velké firmy, průmysl, železnice, nemocnice, školy, sociální služby, samospráva, dokonce i vaši vlastní hejtmani vás naléhavě žádají, abyste přestali sedět s rukama v klíně a konečně začali lidem a firmám efektivně pomáhat - přesně, co vám jako opozice říkáme už od března, nebo dokonce dřív, včetně všech možných variant pomoci - samozřejmě bez jakékoliv vaší odezvy. Vyjeďte ze svých malostranských paláců mezi lidi. Poslechněte si na náměstí, co je trápí, čeho se bojí a co řeší. Poslechněte si podnikatele, kteří házejí ručník do ringu, protože tu vaši drahotu už neutáhnou. Antibabiš složenky nezaplatí, jak říká paní Schillerová. Kdybyste projeli republiku křížem krážem jako já, 205 zastávek, moc dobře byste věděli, s čím se lidé potýkají. O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to víc dovedete rozdávat knížecí rady, jak mají lidé přečkat zimu. Paní předsedkyně Sněmovny radí lidem si pořídit svetr, a když jim bude zima, tak si navléci svetry dva. Předseda Senátu Vystrčil z ODS zase lidem vzkazuje, že vyšší zálohy na energii mají zvládnout sami. Vy si nevidíte ani na špičku nosu. Místo těch vašich nevyžádaných rad byste všichni měli poslechnout to, co říká ministr spravedlnosti Blažek. Ten si snad jako jediný člen této neschopné a bezradné vlády uvědomuje vážnost situace. Je pět minut po dvanácté, začněte už konečně něco reálně dělat! Krize se sama od sebe nevyřeší - a sám o tom něco vím. Ale to vyžaduje práci, tah na branku, rozhodování, řízení - to jsou všechno pojmy, které neznáte. Když je krize, pane premiére, neexistuje dovolená na chorvatské riviéře, pane premiére. Když je krize, tak se sedí v Praze a maká od rána do noci, a klidně i přes noc tak, jak jsme to dělali my přes covid. Neexistují ani víkendy, natož prodloužené víkendy nebo dovolené. Kam se poděly vaše sliby? Kde je snížení DPH? No, pan Bartoš sháněl na inzerát někoho, kdo mu poradí s byty - neuvěřitelné. Automatická valorizace minimální mzdy? Důchodová reforma? Navýšení rozpočtového určení daní pro kraje? Kde to je? Svoji neschopnost a nečinnost se snažíte maskovat vymlouváním se samozřejmě na Babiše a předchozí vládu. Dnešní katastrofální situace je výsledkem vašeho vládnutí. Vždyť kvůli vám zdražuje i pivo! Ano, ten Plzeňský Prazdroj, který jste zašantročili v rámci IPB, české pivo, krádež za bílého dne, 24 miliard tehdy pryč, a teď 100 miliard! Tak i to pivo, které je dneska japonské, patří japonské firmě, zdražuje. A paní Pekarová by chtěla privatizovat Budvar - výborně. Takže o co méně pracujete, o to vytrvaleji lžete. A lhali jste, že vyřešíte emisní povolenky. Lhali jste, že naši zemi vyvedete z krize. A taky jste lhali o tom, že přinesete hodnoty a novou politickou kulturu. Na nečinnosti, lhaní jste si postavili celou svoji politickou kariéru. A teď se podívejme na ty rezorty - zahraniční a evropská politika. Já myslím, že nemá smysl se zabývat panem Lipavským a panem Šalamounem, kteří jsou absolutně irelevantní. Obrátím se tedy na pana premiéra.
Pod českou taktovkou Rada přijala nařízení, kterým se dočasně liberalizuje obchod se sedmi moldavskými zemědělskými produkty. Moldavsko může po dobu jednoho roku minimálně zdvojnásobit jejich vývoz do Evropské unie bez jakýchkoli cel. Ministři vnitra také oficiálně spustili platformu na podporu Moldavska v bezpečnostních otázkách. Úspěchu dosáhlo české předsednictví také v digitální oblasti. Během osmihodinového vyjednávání s Evropským parlamentem, které skončilo až nad ránem, se jim podařilo dohodnout na podobě programu digitální dekády. Ten obsahuje cíle pro digitální transformaci Evropské unie do roku 2030, které se týkají nejen digitalizace podniků a veřejných služeb, ale také zvyšování digitálních dovedností obyvatel. Rada pro zahraniční věci také v červenci schválila závěry o digitální diplomacii. Evropská unie bude na jejich základě aktivně prosazovat všeobecná lidská práva a základní svobody v digitálním prostředí a přístup k digitálním technologiím zaměřeným na člověka. České předsednictví bude také navždy spojeno s historickým dnem pro západní Balkán. Dne 19. července odstartovala na mezivládní konferenci přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. Po dlouhých letech čekání mohou obě kandidátské země konečně začít vyjednávat jednotlivé přístupové kapitoly, což je velký krok na jejich cestě do Evropského společenství. Dva zásadní pokroky přišly v červenci také v oblasti financí. Ministři dali konečný souhlas s přistoupením Chorvatska do eurozóny. Čeká se ještě na souhlas všech vlád členských států, než začne české předsednictví v září vyjednávat s Evropským parlamentem, jehož souhlas je také nutný. Jde o aktualizaci starší legislativy, která již neodpovídá požadavkům na dnešní digitální standardy. Na červencové Radě pro zemědělství a rybolov přijali ministři také závěry k akvakultuře. Deset let od posledního jednání Rady přidružení mezi Evropskou unií a Izraelem se ministři Evropské unie shodli na obnovení těchto zasedání a zahájení jejich příprav. Intenzivní práce politiků a diplomatů se neprojevovala jen v Bruselu, ale nesla své ovoce i na neformálních jednáních v Praze. Mnoho z těchto neformálních ministerských jednání hostilo také partnery z Ukrajiny či zemí asociovaného tria. Na nich otevřelo mnoho dalších témat, jako posílení boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, ochrana přírody a biodiverzity, digitalizace mezinárodní justiční spolupráce, zvyšování přidané hodnoty, inovativnosti a konkurenceschopnosti, investic do výzkumu nebo posílení odolnosti demokratických institucí. Pro celkovou představu o tom, co máme za sebou, ještě připojím několik údajů ilustrujících intenzitu činnosti v této oblasti k dnešnímu dni. Věřím, že další stejně úspěšné předsednické měsíce nás čekají na podzim. Máme před sebou i řadu dalších, na předsednictví nezávislých úkolů, namátkou například prosadit systematickou přípravu českých pozic k jednotlivým návrhům a zpracování kvalitních analýz očekávaných dopadů. Máme za úkol podpořit efektivní využívání evropských finančních prostředků či zlepšení schopnosti ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů. Všem těmto tématům se intenzivně začneme věnovat ještě v průběhu nebo hned po skončení předsednictví. A na závěr mi dovolte shrnout pregnantně ještě jednou to nejdůležitější, čeho se vládě za uplynulých osm měsíců jejího působení podařilo dosáhnout v oblasti evropské politiky.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokládám za důležité hned v úvodu napravit jeden drobný přehmat jako ministr dopravy. Prosím, neberte nikdo slova pana předsedy vážně. A když to nebudu karikovat, protože ono to vlastně už ani víc karikovat nejde, tak bych chtěl doplnit několik důležitých informací, protože při kritickém hodnocení stávajících a rozpracovaných projektů jsem se ptal rakouských protějšků, jaká byla historie celé přípravy té trasy. A oni naprosto jednoznačně vyloučili, že by kdy umožnili onu spojku od Břeclavi směrem do Vídně. Proto nakonec už před lety se Česká republika po dohodě s Rakušany vydala tou cestou kolem Mikulova. Tak aby bylo jasno, jaké byly skutečné důvody té cesty. Když jsem poslouchal i v historii projevy současné opozice o tom, v jak dokonalém stavu předávali resorty a že se to tak týká i dopravy, tak by se zdálo, že všechno bylo dokonale zalité sluncem. České dráhy, prosperující společnost bez jediné koruny dluhu. Vypořádání pozemků pod kolejemi zvládnuté na jedničku a dotažené do konce. Žádné problémy se smíchovským developerským projektem. Žádné pochybnosti o podobě smluv, které tam byly. Dokonalá organizace výluk, zajištěné peníze na slevy, stejně tak zajištěné finanční prostředky na všechny investiční akce, a to nejenom na letošní rok, ale i na všechny příští roky, přesně tak jak to má být, a zároveň zajištěné finanční prostředky pro program Rocket, na odpuštění POZE, nachystáno všechno, co s POZE souvisí i na základě zákona, který Sněmovna v minulém roce přijala. A realita je bohužel mnohem smutnější a je jasné, že na odpovědné vládě je se s tím vypořádat a postupně řešit jeden z těch problémů za druhým. České dráhy - dluhy v řádu desítek miliard korun. Pozemky pod kolejemi - nevypořádané. Problém, který v tuto chvíli řeší logicky i Evropská unie. Problémy na smíchovském developerském projektu, které bohužel končí podáním trestního oznámení. Výluky, které způsobují komplikace v letošním roce na železnici. Peníze na slevy, které ve výsledku zkomplikovaly i práci vlády na začátku letošního roku, a řešení, které jsme přinesli, tak znamenalo mimo jiné i slevu pro invalidy třetího stupně, na které zatím předchozí vlády nepamatovaly. Stejně tak se podařilo zajistit i finanční prostředky právě na program Rocket pro odpuštění té částky za loňský rok pro všechny nákladní dopravce, kteří využívají trakční energii.
Samozřejmě na zahradu zbylo, takže zahrada, ta je perfektně připravená na Úřadu vlády díky předchůdci, panu poslanci Babišovi. Tam jsme vykonali dohromady tři cesty, dvakrát na Ukrajinu, jednou do Moldavska, to je země, které můj protějšek v Kremlu Lavrov zrovna dneska nebo včera vyhrožoval, že jsou další na řadě. A ta poslední priorita je ekonomická diplomacie.